Na druhou stranu mě mrzí, že během tří nebo čtyř dnů došlo ke změnám v tom smyslu, že varianta, která byla připomínkována Asociací speciálních pedagogů, kraji a dalšími, byla po jednání vlády pozměněna. Kvituji opatření proti nesprávným stravovacím návykům dětí. Pokud jde o registr pedagogických pracovníků, já bych byla ráda, kdyby byl co nejjednodušší v tom smyslu, aby nebyly školy zbytečně zatěžovány papírováním, ale jinak smysl v tom vidím ten, že opravdu budeme mít přehled. Jinak do budoucna si myslím že je to v pořádku. Pokud ty další technické záležitosti vynechám, na závěr jenom jednu poznámku, a to je domácí nebo takzvané individuální vzdělávání. Já si myslím, že domácí vzdělávání by úplně mělo zmizet ze školského zákona. Ale uvědomme si, že se v kolektivu děti učí komunikovat se svými vrstevníky, že se učí prosazovat své názory, ale také přijímat názory jiných. Učí se přijímat porážku, ale i vítězit. To jsou všechno věci, které jsou nenahraditelné a ke kterým přispívá i ta škola, která nejenom vzdělává, ale vychovává taky pro budoucnost. A pokud se jedná o druhý stupeň, my požadujeme pedagogickou kvalifikaci, magisterské studium, aprobaci.
Eviduji ještě poslední přihlášku do obecné rozpravy pana poslance Beznosky, ovšem v sále ho nevidím.
Jako obvykle s mírným, nebo možná s trošku delším zpožděním se tento příznivý stav objeví i na trhu práce. Obnoví se tedy možnost zaměstnávání. Míra nezaměstnanosti bude stagnovat a v příštím roce by měla začít ještě rapidněji klesat. Co se týče vlastního hrubého domácího produktu jako ukazatele, který nás všechny extrémně zajímá. Pro vaši představu doplnění. Jinak ten růst je pozitivní, řeč o tom byla. Stejně tak situace na trhu práce. Co se týče průměrné mzdy. Deficit veřejných financí. I o tom zpráva hovoří. Tady ta zpráva je v tomhle ohledu trošku negativní, protože to strukturální saldo v příštím roce ještě poroste. Některé signály drobně někde blikají v eurozóně a také by se nám mohlo velmi negativně promítnout, kdyby došlo k nějakým závažným situacím, příp. odvetným opatřením ze strany Ruské federace.
Já děkuji panu zpravodaji Adolfu Beznoskovi.
Mám dvě poznámky, abych nezdržoval. Ale dobře, řekněme, že se instituce mohou lišit ve svých názorech. Ale přece jenom asi to vychází z nějaké analýzy prorůstových faktorů, zejména pokud jde o vliv zahraničních trhů. A druhá moje poznámka směřuje k tomu, co tady naznačil trošičku pan zpravodaj - co kdyby. Jenže ono to co kdyby už běží. A probíhají i už simulace v bankovním sektoru.
Děkuji panu poslanci Dolejšovi. Pan guvernér se hlásí o slovo, rád odpoví.
Děkuji za slovo, děkuji za otázky. Ono se dost odlišuje od většiny ostatních prognóz pro nás. Myslím si, že jinak se moc nedá vysvětlit ta odchylka i od ostatních institucí. Možná důležitější do budoucna - já tady jenom upozorním, mám trošku problém v diskusi budoucna, protože máme měnové jednání ve čtvrtek a jsem v karanténě, ale zkusím vytvořit výroky, které neovlivňují trhy. Je nepříjemný, ale není dramatický. V tom máme situaci dost výjimečnou. Jinými slovy, každý obchod má dvě strany.
Pokud nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž se přihlásil pan zpravodaj.
Myslím, že dnes bylo probráno mnoho věcí, kterých se zákon dotýká. Teď jsem mluvila velmi teoreticky, ale dovolte mi, abych to prakticky podtrhla. Dále také chci upozornit na roli asistenta pedagoga. Je sice dobré, že říkáme v zákoně, že v rámci snahy využití asistenta je potřeba, aby kraj dohlížel na jeho maximální využití. Já jsem ho dofinancovávala. Nejsem si jistá, jestli všechny rodiny v této zemi, které mají zdravotně postižené děti, jsou schopné si je dofinancovávat. Mluvíme zde o sociálním znevýhodnění, ale nikde není uvedeno zdravotní postižení a já se domnívám, že to není úplně zcela stejný pojem. Toto určitě patří spíše do gesce sociálních pracovníků. Zmiňovali jste se tu o postavení ředitelů. Takže já za to velmi děkuji Ministerstvu školství, že zrušilo tuto část a naopak nechalo ředitele na dobu neurčitou a bude na zřizovateli, České školní inspekci, aby posoudil, jak kvalitně ten ředitel pracuje, a případně vyhlásil konkurz či potvrdil jeho pozici na další šestileté období. Velmi oceňuji také rozšíření správního řádu na školy neveřejné, tedy na školy soukromé a církevní, protože si myslím, že opravdu je dobré, aby rodiče na těchto školách měli úplně stejná práva jako na školách veřejných. Dovolte mi, abych se dotkla také přijímacího řízení, které se zjednoduší z pohledu ředitelů škol, ale ráda bych tady upozornila na jednu věc, která možná ministerstvu unikla. Co velmi oceňuji, jsou zdravotní prohlídky žáků, protože to trápilo především ředitele odborných škol, kdy při nástupu na každou praxi musel žák absolvovat zdravotní prohlídku u podniku, kam šel na praxi. Bylo to časově i finančně velmi náročné. Takže to velmi oceňuji a zjednoduší nám to práci. To, čeho se ale tato novela nedotýká a co bych ráda, abychom také prodiskutovali, a chystám se podat pozměňovací návrh, je část týkající se školských rad. Bylo tady o tom hodně diskutováno.
Děkuji.
Já se to pokusím zvládnout i bez mikrofonu. Chtěla bych rozšířit účastníky školských rad, a to z třetinového zastoupení na čtvrtinové zastoupení zástupců především ve školách s obory s praktickým vyučováním o odborníky z praxe a provázat školy odborné právě na odbornost. A tady navazuji na některé své předchůdce, kteří říkali, že novela není o koncepci školství, a já bych byla ráda, aby tentokrát to o koncepci školství bylo. Stále se zde podporuje... Já vám děkuji za pozornost. A toto by byl jeden ze základních kroků. Já vím, že je pátek odpoledne, a vím, že vám všem leží vzdělávání na srdci, a vím, že to není pro vás až tak důležitá tematika, abyste dávali pozor.
Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Děkujeme panu guvernérovi za jeho účast a přejeme mu všechno dobré v jeho činnosti. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám zde představil vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu. Předloženým návrhem zákona se provádějí určité technické změny v některých zákonech upravujících finanční trh. Novelou zákona o platebním styku se do českého práva implementuje evropské nařízení, které stanoví, že platby v eurech budou muset být v budoucnu prováděny v jednotných celoevropských standardech. Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích reaguje na skutečnost, že nový občanský zákoník zrušil někdejší zákon o pojistné smlouvě, aniž převzal ustanovení o informačních povinnostech vůči klientům pojišťoven.
Děkuji panu ministrovi financí. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy podrobnou rozpravu. Dalším bodem je Z pověření vlády předložený návrh uvede taktéž pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.
Stručně tedy nyní zopakuji podstatu. Zákon o auditorech zakotvuje v našem právním řádu požadavky Evropské unie v oblasti regulace povinného auditu a auditorské profese. Doporučení je návodem, jakým způsobem by kvalita práce statutárního auditora a auditorské společnosti měla být zajišťována. Radě pro veřejný dohled nad auditem, zřízené v roce 2009 zákonem o auditorech, je tímto právním předpisem svěřena dohledová funkce nad systémem kontroly kvality. Ukázalo se však, že je nutné posílit její postavení, aby své kompetence v oblasti dohledu nad kvalitou auditorské činnosti mohla účinně uplatňovat. Co se týká dalších provedených úprav, jde o změny reagující na poznatky z praxe vycházející z téměř pětileté aplikace zákona o auditorech, kdy vznikla potřeba odstranit identifikované nejasnosti nebo nedostatky, a dále o legislativně technické úpravy související například s rekodifikací soukromého práva či s přijetím jiných právních předpisů, na které bylo nutné reagovat.
Tak já opět děkuji za slovo. Dovolím si stručně shrnout dva základní bloky zprávy o inflaci číslo 3 z roku 2013, a to shrnutí ekonomického vývoje, a pak prognózu. Pokud jde o ekonomické podmínky v dosavadním průběhu letošního roku, vidíme, že česká ekonomika viditelně oživila. Mezičtvrtletně sice zůstal HDP beze změny, ale to je spíš umělý vliv toho, že se vyprodávaly napřed předzásobené tabákové výrobky ve velké míře. V souladu s naším očekáváním se na trhu práce v dosavadním průběhu letošního roku projevují jasné známky pozitivního obratu, a to ve vazbě na rostoucí ekonomiku. Je to opět historicky mimořádně nízké číslo. Jádrová inflace se po mnoha letech dostala do kladných hodnot. Jádrová inflace je to číslo, které konstatuje, jaká je poptávková - nebo nejlépe odráží poptávkovou situaci v ekonomice. Cenový vývoj v produkční sféře rovněž ukazuje na pozitivní vliv oslabení kurzu. V kladných hodnotách se v posledním měsíci pohybuje i dynamika cen stavebních prací a cen tržních služeb. Na růstu se budou podílet tedy všechny složky domácí poptávky i čistý vývoz, růst ekonomiky se příznivě projeví i na trhu práce, a to dále obnovením růstu počtu zaměstnanců přepočteného na plné úvazky, které dále zrychlí. Očekáváme snižování podílu nezaměstnaných na celém horizontu prognózy. Růst mezd v podnikatelské sféře by měl dále výrazně zrychlovat. Bude tak nejnižší za posledních 10 let. S tímto si dovolím skončit. Konstatuji, že se zdá, že jsme na cestě k růstu, a tento růst je způsoben principiálně domácími jevy, jak obnovením investování a rozpočtovými změnami, tak samozřejmě měnovou politikou.
Já děkuji panu guvernérovi.
Děkuji za slovo. Co je příznivé, a tím bych potvrdil slova, která zazněla, že skutečně tendence v české ekonomice vedou k oživení a růst už nestojí jenom na růstu exportu, ale je, a to je důležité, podmiňován i zvýšenou spotřebou domácností a spotřebou vlády.
Máme zařazen pevně bod číslo Vítám mezi námi senátora Jiřího Bise, kterého tady vidím. Prosím, pane ministře.
Taková vozidla by při použití botičky naopak delší dobu blokovala parkovací místa řidičům, kteří si pořídili za úplatu rezidenční kartu. Možným dopadem navrhované úpravy je i zvýšení finančních nákladů na činnost městské policie. Dle vyjádření pražské městské policie bylo nutné zajistit zhruba 300 až 400 tzv. dalších botiček a zvýšit počet městských strážníků asi o 120 osob. Ministerstvo dopravy zároveň od Policie České republiky nezískalo informace, ze kterých by plynulo, že v rámci současné úpravy dochází k odtahům vozidel složek integrovaného záchranného systému.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, dámy a pánové.
Věřím, že to bude velmi racionální, pane senátore. Také věřím, že to bude velmi racionální.
Tak proč to vlastně řešíme znova? Protože když chceme nějaké řešení prosadit, tak podle mě je dobrá cesta to udělat přímo, a ne takhle pokrytecky. My to celé řešíme proto, že pan poslanec Huml a s ním já nevím kolik desítek poslanců z pěti sněmovních frakcí s výjimkou našeho klubu a klubu KDU to podpořili, a cílem je zabránit tomu, aby se poslancům odtahovala vozidla. A ejhle, všichni si toho všimli, protože to tak jednoduché schovat prostě není.
Po něm pan poslanec Pilný. S další faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný.
Ale teď vážně.
Děkuji panu poslanci Pilnému za faktickou poznámku. A teď se dostává s přednostním právem na pana předsedu Stanjuru. Slibuji mu, že na něho 20 hodin budu minimálně hodný za to, že byl džentlmen a dal přednost kolegovi.
To nevydržím mluvit, ale nevadí. A říkám to v dobrém. Velmi často jsem to používal a používá se to jako taktika oddalování vyřešení problému. Slibuji svým kolegům z klubu, že nebudu tak stručný a tak brutální jako na našem dnešním jednání. Tak pojďme na začátek. Já jsem příznivec toho, aby to mohly regulovat obce. Tolik, co se týče Senátu v prvním kole. Co jsme udělali my? To je třeba si říci. Ten si měl udělat ve svém komplexním, systémovém vládním návrhu! Proto jsme hlasovali proti! A to se stalo. Ale tu nejlepší možnost nejdřív Senát jako celek a pak i Sněmovna jako celek odmítly. Ano, mohlo to být mnohem lepší. Samozřejmě že se to dá obcházet jako každý návrh zákona, když na to přijde. Není jenom na straně těch, kteří vozí kradený materiál, ale i na těch, kteří to vykupují a dneska říkají: vy nám chcete ztížit náš byznys. Ano, je to pravda. A vůbec jsme jim nepomohli! Když jsme dali obci možnost regulovat hazard, a taky může být nějaký exces v obecně závazné vyhlášce, tak tady jde bezesporu ruku v ruce s tím kriminalita. Je pravda, že mnohé obce platí většinu, některé platí menšinu, ale skoro nikdy to nevyjde tak, aby všechny náklady za svoz a likvidaci uložení odpadu platili občané. To se omlouvám. Nakonec jste to řekla. Tam byly takové metodické pokyny k implementaci a podobně. Nevím, jestli by to nechtělo zvláštní ministerstvo pro lesní školky a dětské skupiny. Možná by to vyrovnalo nějaké koaliční počty apod. Kromě toho, že vydá metodický pokyn pro mateřské školy, aby do sebe integrovalo lesní kluby. Tak jsem pochopil, že lesní školky nebudou, ale abychom neřekli, že jsme proti, tak vymyslíme v normálních školkách nějaké lesní kluby. Tak já se přihlásím ještě jednou.
Poprosím paní poslankyni Maxovou s další faktickou poznámkou.
Co se týká toho dokumentu, tak nevím, v jaké to je fázi, jenom vím, že to spadlo vlastně s rozpuštěním vlády a Sněmovny v minulém funkčním období. Asociace se odvolává pouze na hygienické podmínky.
Pan poslanec Stanjura se vzdává.
Pokud jde o zákon o dětské skupině, tak klub KSČM nepodpořil tento zákon a nebude podporovat ani návrh senátní. Podobně v Plzni. Na Praze 4 po dodatečném zápisu zůstává volné místo pro 15 dětí. A tak bych mohla pokračovat řadou dalších případů. Postupně se to bude přesouvat i na střední školství. K tomu jsou přijímána následná opatření k řešení situace. Má se to rozšířit i na další skupiny dětí. Proč tedy teď zákon o dětských skupinách? Mimochodem, existují i bez tohoto zákona. Připomínáme, že všechny možné dokumenty jak Ministerstva školství, tak vlády podtrhují nutnost zvýšit kvalitu vzdělávání. Uvažuje se také i z tohoto důvodu o zavedení posledního předškolního roku v mateřských školách jako povinného. Dále novela školského zákona zdůrazňuje zdravé stravování dětí. Slevujeme z hygienických norem a potřeb dětí. Mimo jiné ve skupině bude značný věkový rozptyl. Možná bychom i souhlasili s projednáváním tohoto zákona, pokud by byly přijaty některé naše pozměňovací návrhy.
Velká většina občanů si to topení nevymění sama. Tento návrh má podporu Ředitelství silnic a dálnic. Když pojedete k nám na Ostravsko, na některých mostech pojedete šedesátkou, protože tam byly odcizeny kovové předměty. Mohl bych uvádět poměrně drastické případy krádeží.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
Jenom řeknu, že u nás v chudých regionech nás sužuje ještě velká kriminalita ohledně krádeže kovů. Takže vás prosím o podporu tohoto zákona.
Děkuji panu senátoru Zemanovi. Ani pan poslanec Zemek. Otevírám tedy rozpravu, do které tu mám nejprve tři přednostní práva. Jako první se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu Úsvitu přímé demokracie, pan poslanec Okamura.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Senát nám vrátil zákon o odpadech s pozměňovacím návrhem, který je podle našeho názoru krystalickou ukázkou neschopnosti řešit kořeny problémů. Část našich občanů, a to ta menší, krade kovy a prodává je do sběrných surovin. Ovšem Senát nám tu nabídl řešení, které postihne všechny. Tedy i ty slušné. A to tím, že zakáže výkup druhotných surovin od všech nepodnikajících slušných občanů. Podle mého názoru a podle našeho názoru občané nesmějí být kráceni na svých majetkových právech. Systém je třeba nastavit tak, aby dával slušným prostor žít slušně a naopak omezil pouze neslušné, a to jakýmkoliv tvrdým způsobem. Tím, že ale stát zakáže, aby od vás tento materiál sběrna vykoupila za peníze, vás zároveň o těch tisíc korun připraví! Se stejnou logikou se pojďme zamyslet nad zloději šperků nebo aut, či dokonce nad zloději hotových peněz. Ostatně stačí se projet pražským metrem. Neměli bychom tedy zakázat podle senátní logiky výkup zlata nebo obchod s auty, protože se kradou? A kradou se i bankovky! Projeďte se pražským metrem, dámy tady, jak si drží kabelky, aby je neokradl!